Pan kolega Votava tady říkal, že pan premiér odpověděl, ale já bych chtěla zdůraznit, že pan premiér neodpověděl! Naprosto neodpověděl na otázky, které zde byly vzneseny! My samozřejmě víme, že vaše levicová vláda může mít jiný pohled na udržitelnost důchodového systému a přinášet jiné alternativy řešení, ale ještě jednou prosím, předložte nám alternativu udržitelného důchodového systému.
Přečtu omluvenku, než udělím slovo.
Můj kolega předseda poslaneckého klubu ČSSD mi mezitím řekl číslo. K panu premiérovi Sobotkovi. Jaký je průměrný plat účastníka druhého pilíře? Vy víte podle mikrofonu, že to jsou ti bohatí. Tak nám řekněte, jaký je průměrný měsíční příjem účastníka druhého pilíře. Tak zkuste přinést nějaká fakta a třeba máte pravdu. Nic z toho tady není, žádná analýza, ale hlavně to musíme ukončit, protože my to tak chceme!
Já jsem položil dotaz a děkuji panu ministru za odpověď. Já jsem skoro s jistotou počítal, že řekne, že za to, že nesplnil svůj slib a nepředložil nám nic, jak koncem června sliboval, že za to můžu já. On řekl, že za to může jeho koaliční partner. Tím mně udělal opravdovou radost, to se mi ulevilo.
Možná by nám pan ministr dopravy mohl referovat, jak ministerstvo usiluje o to, aby bylo co největší množství železničních přejezdů doplněno závorami. Zákon také pamatuje na sankce uvalené, pokud se účastník silničního provozu podle zdravého rozumu a zákona nechová. Malé viny je potřeba trestat hned, to je skutečně preventivní a výchovné. Já to vezmu jak pan kolega Kalousek od začátku. Malé viny je potřeba trestat hned. To je preventivní a výchovné. Tady pan kolega Bendl říkal, že pán byl bez řidičského průkazu několik dní, než se prokázalo, že neoprávněně. Zadržení řidičského průkazu na jeden měsíc nikoho existenčně neohrozí. A myslím si, že bude nesmírně výchovné. A vedle toho chci upozornit na jeden nešvar. Našel jsem si na internetu návod, kterak se vyhýbat správnímu řízení. Velice praktický a věřím, že i funkční metr. A takovým způsobem se účelně vyhnul správnímu řízení. To jsem to o půlku zkrátil.
Počkáme, až se uklidní a budeme pokračovat.
Pan poslanec Petr Kudela: návrhy 28, 21, 29, 31 - určitě se k nim nebudeme moci přiklonit.
Já si to úplně nemyslím. To, že třetí pilíř má svoje výhody i nevýhody, je evidentní. Já se domnívám, že zcela racionální úvaha je mluvit skutečně o nové důchodové reformě. To, co je velmi důležité, myslím si, že bychom měli vést skutečně debatu napříč politickým spektrem. Chápu opozici, že do Potůčkovy komise nechce příliš chodit a nechce se jí věnovat, protože je to opoziční strana, to chápu. To jsou zásadní částky a příjmy do našeho systému. Já si nevzpomínám, že by to někdo z tehdejší opozice tvrdil, že se vyvádí z důchodového systému, ale že se vyvádí z toho průběžného solidárního systému. A to je ten princip, který je velmi podobný v tom, že vlastně ty peníze potom chyběly v tom solidárním průběžném systému, navíc vlastně se zase do něj dostávaly s tím zdaněním pracujících. Myslím si, a to bych chtěl poděkovat panu Kalouskovi, panu předsedovi, že říká, že důchody budou, protože bohužel jsme v té kampani, kdy se zaváděl druhý pilíř, slyšeli dosti často, že pak už nebudou žádné důchody. Takže jsem rád, že významný zástupce opozice nynější a tehdejší koalice už správně používá ten termín "důchody budou" a budou možná menší, budou asi zřejmě v jiných relacích než dneska. Já jsem přesvědčen, že tento pokus, druhý pilíř, který vláda učinila, a myslím si, že to bylo správné, že se pokusila učinit důchodovou reformu, se prostě příliš nepovedl, byl to pokus, který nefungoval ani v době vládní koalice, a to je důvod, proč se ruší. Prostě nefunguje a peníze, které tímto pádem si odvádíme z průběžného systému, tam potom chybí. Co je ale důležité, uvědomit si, vlastní důchodový pilíř, ten první a solidární, z něj se neplatí pouze důchody. Ale my z něj platíme mateřskou, my z něj platíme invalidní důchody, my z něj platíme sirotčí a další. Pokud se nepletu, tak je tam celá řada položek, což jsou sociální dávky. To neznamená, není to jen výplata starobních důchodů, ale jdou tam i invalidní důchody a další. Takže pokrytectví, o kterém tady mluvil pan předseda Fiala, tak to je samozřejmě na straně ODS, protože přece tam se spousta problémů dostala tím, že byl přebytkový důchodový účet, ten se neoddělil od státního rozpočtu, ty přebytky se rozpustily a teď nám chybí. Pak došlo ke snížení odvodů v minulosti, což také je jeden z důvodů, proč tam ty peníze nyní chybí. A je velmi důležité si uvědomit, že velmi podstatnou složkou těchto příjmů je prostě, ať chceme nebo ne, zdanění práce. Takže o tom se bavit v tomto smyslu určitě má cenu. Co se týká DPH, tak já na to odpovím. Ano, zvýšili jste DPH kvůli tomu, aby se vlastně nahradil ten výpadek, který byl převodem z toho průběžného pilíře do druhého pilíře. Já tomu moc nerozumím, když se to mohlo udělat napřímo, tak aspoň takové bylo zdůvodnění, že se navyšuje DPH kvůli tomu, aby se sanovaly výpadky, které jsou v prvním pilíři. A zase se vrátím k DPH. A to je ten problém. Pokud je nemám, no, tak tyto náklady nemám a mohu si víc ušetřit. Je to samozřejmě bráno i pro ty, kteří děti mít nemohou, je to i pro ty, kteří děti mít nechtějí, ale v tomto případě přece platí to, že nemají náklady. Já myslím, že na tom není nic nenormálního, naopak si myslím, že to je konzervativní přístup. A to, že mladé rodiny budou platit závratné částky, vždyť si to spočítejte, kolik to je. To jsou úplně jiné důvody, které je k tomu vedou. Osobně se domnívám, že bychom mohli pomoci zakládání rodin obnovením novomanželských půjček. Myslím, že to by mělo smysl daleko větší, a tím bychom pomohli, než že nebudou platit o něco větší sociální pojištění. Co se týká - rozhodně nehodlám nikdy podpořit to, abychom upláceli někoho za to, že má děti. Nechat mu více peněz v kapse. Na druhou stranu to, co tady zaznělo, pan předseda Babiš říkal, že Ministerstvo financí skutečně přijde s nějakým návrhem. Já bych uvítal, kdyby s tím návrhem přišel, snad ne ani jako ministr financí, ale jako předseda koaliční strany, tak abychom nad tímto návrhem mohli diskutovat, a pokud tento návrh má připraven nebo ho hnutí ANO připravuje, já ho velice rád uvítám. Zároveň bych chtěl odmítnout to, co tady zaznělo, že jsme se nepokusili diskutovat.
Já vám děkuji, pane vicepremiére. Eviduji tři faktické poznámky. První má paní poslankyně Adamová, pak pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Kučera.
Koneckonců i některé finanční instituce byly k nabízení tohoto produktu velice zdrženlivé. Pro udržení licence a vůbec pro rentabilnost penzijního fondu měla každá pojišťovna povinnost získat minimálně 50 tisíc klientů a některé správně odhadly, že to asi nebude reálné, proto se také do poskytování tohoto produktu nezapojily. Opozice, konkrétně Občanská demokratická strana a TOP 09, kritizuje, že rušíme něco, co podle nich fungovalo - ono to tedy nefungovalo, nemohlo ani fungovat - a že tento pilíř také ničím nenahrazujeme. Poukazují také na to, že průběžný pilíř garantovaný státem se díky demografickému vývoji dostává do deficitu. Nesouhlasili s ním ani zaměstnavatelé, ani odbory, ani opozice, samozřejmě mluvím o tehdejší opozici, ve které byla sociální demokracie a některé další strany, nenadchl ani střadatele. V tomto třetím pilíři, který je velice oblíbený, je dneska 5 milionů klientů. Pět milionů klientů důvěřuje tomuto pilíři.
Vaše vystoupení vyvolalo tři faktické poznámky. Po faktických jsou zde dvě přednostní práva - pana předsedy Kalouska a pana předsedy Fialy.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. To jsme se stále ještě nedozvěděli a opravdu netušíme, jakým způsobem si tato vláda představuje, že náš důchodový systém bude fungovat. Jestli spoléháte jenom na třetí pilíř, tak jste úplně vedle.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, ta situace je opravdu vážná! Nevím, jestli si uvědomujete, jak závažné rozhodnutí se chystáte učinit! Znamená to, že nejste schopni přijít s alternativou? Tato situace je opravdu mimořádně vážná. Jsou věci, na které můžeme mít rozdílné názory, ale podívejte se opravdu do čísel. Zde se prodlužuje délka dožití, a to je bezvadné, zde se však bude výrazně snižovat počet lidí, kteří budou přispívat do systému. Je to velmi naléhavá záležitost, pane premiére, abyste v tuto chvíli, když chcete rušit druhý pilíř, současně a srozumitelně vysvětlili, jak budete zajišťovat udržitelnost našeho důchodového systému.
Prosím pana poslance Stanjuru s další faktickou poznámkou.
On je úspěšný tím, že je oblíbený a má hodně klientů. Kolik si tam přispěli občané za dobu existence? Ale já nejsem takový vášnivý obhájce, je to podobné jako u stavebního spoření. Je to spoření se státním příspěvkem, proto je to výhodné. My přece hlavně kritizujeme ne ten fakt, že přicházíte se zrušením druhého pilíře, my kritizujeme, že místo druhého pilíře nepřinášíte nic. Já na diskusním klubu nevidím nic špatného, opravdu ne, podle mě to není urážlivé. A je to velmi komplikované to řešení najít. To je velký rozdíl.
Nyní pan poslanec Laudát a po něm pan vicepremiér Bělobrádek. Ještě než začnete, poprosím vás, kolegyně a kolegové, opět o ztišení. Děkuji.
A pokud jsem tam řekl i něco jiného, tak za to se omlouvám, nejsem skutečně odborníkem stoprocentně vzatým. Konečně co mám dělat, když tady není ministryně práce a sociálních věcí? Aspoň taková čísla já mám. Co se týká otázky, kde jsem přišel na to, kolik lidí z tehdejší koalice vstoupilo, tak my jsme si tehdy nechali udělat dotazník, který jsme poslali všem členům vládní koalice, všem zákonodárcům. Já se to snažím dohledat, nemůžu, ale pak vám to, pane předsedo, klidně dodám. Mimochodem to dělal tehdy náš pracovník pan Čižinský, který vyhrál přes 50 % volby na Praze 7 a je tam starostou. Co se týká hledání vlády a konsenzu, tak tady kolega je zděšen, jak se ve vládě můžeme domluvit. Já jsem zděšen, jak se domlouváte v Úsvitu. Myslím si, že váš poločas rozpadu je daleko větší než naší vlády, takže já myslím, že byste měl začít u sebe, pane kolego.
Je tam pan předseda Stanjura, takže po něm. Takže ještě jednou dvě minuty s vaší faktickou poznámkou.
Považuji to za neadekvátní a napadnout takto vedení vlády, že ji řídí šílenci - pane kolego Laudáte, když jsem sem přišel, jsem tady jenom krátce, necelé dva roky, tak mně bylo řečeno, že Laudát je diagnóza.
Nyní přečtu omluvenku.
Jestli to byla anketa vaší strany, tak já jsem určitě neodpovídal. I kdyby to byla pravda. Pracujme s tím, že to číslo je dobře. Bezesporu mezi poslanci a mezi našimi kolegy v Senátu je mnoho členů a členek, kteří už jsou v penzi. Ti se do žádného pilíře nepřihlásí. Mnoho z nich se blížilo penzi, ti se taky logicky nepřihlásí, protože je tam určitě nějaká minimální doba. A nikdy jsme netvrdili, že když máte rok do důchodu, že si máte založit druhý pilíř, že je to výhodné. Ale o tom opravdu nevedeme debatu. A to vždycky ukáže až ta praxe. Vy jste ovšem ten pilíř zavřeli a teď ho rušíte. A ta naše výhrada, to jste nám neodpověděli. Jedno procento!
Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane vicepremiére, já můžu říct, že jsem si vás donedávna vážil jako uvážlivého politika. A pokud by tato vláda hrála hru Nejslabší, máte padáka!, tak vy byste byl jedním z horkých kandidátů, pane vicepremiére Bělobrádku.
Děkuji.
Prosím k mikrofonu prvního přihlášeného a tím je pan poslanec Junek, připraví se pan poslanec Karamazov. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Tento pozměňující návrh by zavedl toleranci hladiny alkoholu v krvi u řidičů nemotorových vozidel, a to do úrovně půl promile, což zhruba odpovídá asi dvěma desetistupňovým pivům. Tak za prvé je to určitě ta skutečnost, že ve velké části evropských zemí, řekl bych ve většině, tato tolerance již existuje. Je to samozřejmě dáno tím, že ta tolerance platí i pro řidiče motorových vozidel, ale jsou země, kde ty hranice jsou odděleny, kdy nižší je pro řidiče motorových vozidel a ta vyšší pro řidiče nemotorových vozidel. V Německu se to řeší úplně jinak, kdy řidič nemotorového vozidla, respektive cyklista, nemá stanovenou žádnou hranici, pouze musí prokázat bezpečnou jízdu na svém stroji. Tím bychom vlastně přiblížili naše právní předpisy většině evropských zemí. Bohužel ten přístup je v tomto směru takový dvojí. Není to samozřejmě nikde ukotveno v zákoně, ale jakási tolerance tady je. Z toho důvodu jsem si řekl, že se o to pokusím ještě jednou přímo na plénu. Obdobně k tomu dalo zamítavé stanovisko i Ministerstvo dopravy, už na ten hospodářský výbor. Čili nic moc tento údaj nevypovídal. Čili to je ta hranice, která už je dneska tolerovaná. Já jsem se podíval na jiné statistiky. Čili tady absolutně nevidíme žádnou souvislost mezi tím, jestli je nulová tolerance, nebo není, a tím, jaký je počet usmrcených osob v silničním provozu. Takže to jenom stručně k těm statistikám. Já čekám, že ten můj návrh určitě vyvolá diskusi a možná i bouřlivou diskusi. To nepovažuji za argument, to není ničím podložené, je to spíš nějaká jenom tucha, předtucha. Není to realita, ale k tomu se dostaneme v diskusi. No tak už jen ten samotný zákon nám vytváří dvě skupiny účastníků silničního provozu: řidiče motorových vozidel a řidiče nemotorových vozidel. Takže tento komentář hovoří následujícím způsobem: "Ohrožení naznačené intenzity naproti tomu obecně nevyplývá z jízdy podnapilého cyklisty, jehož vozidlo bez motorické síly a v důsledku své konstrukce i malé hmotnosti nemá značnější kinetickou energii. Nebezpečnou situaci v tomto smyslu může v konkrétním případě vytvořit podnapilá osoba jinou činností, například tažením vozíku, přenášením břemene i závadnou chůzí.
Vy jste, pane vicepremiére, projevil v tom svém příspěvku celkem svoji nekompetenci tady v této oblasti. Takže bych vás chtěla upozornit, že některá fakta, která tady uvádíte, jsou zcela mylná. Třeba co všechno se z toho důchodového účtu platí. Co se týče toho srovnání Potůčkovy komise a Bezděkovy komise, tak ta Potůčkova za ten asi rok a půl, co funguje, tak opravdu přinesla pouze kosmetické úpravy toho systému, nikoliv nějaké zásadní řešení, které by bylo dlouhodobě udržitelné. Takže to je už z podstaty této věci jasné, že není řešením, které by bylo pro celou společnost. Možná kdybyste si, pane ministře, pořídil nějaký penzijní fond, tak už by vás to mohlo zajímat víc.
Ani mateřská ne. To prostě není pravda. To jsou základní fakta. Druhý pilíř zachovával všechny peníze pro penze. Jedno procento! Říkám, je to spoření s podporou státu, nic víc, nic míň. To já myslím, že je dobře. Ale mně to nedá. Ani to nemohu vědět, protože nemám přístup k datům. A také jsme nikdy neříkali, že to je pro všechny. A když je možnost, tak říkat "ale vašich 52 poslanců, z nich se přihlásilo jenom 36, tak vidíte, jak je to špatně" - co je to za argument! Ale odkud se ta čísla berou?
Dobré dopoledne, pane předsedající, dámy a pánové. Co se týká druhého pilíře, mě napadají dvě taková přísloví. To znamená, já budu spořit, ten občan bude spořit v době, kdy tady byly kauzy Kožených, kdy tady byly kauzy H-Systemu, desítky tunelových fondů. A já mám věřit, že najednou tady je nová pravice, která tady bude říkat "přátelé, my jsme se za těch 24 roků poučili a nyní nám věřte, teď je tady něco nového". Proto lidé preferují třetí pilíř.
Děkuji vám, pane předsedající. Já si myslím, že druhý pilíř skončil hlavně pro jednu věc - že se nedokázala prosadit povinnost toho důchodového spoření. To je jiná debata. Ale to byl hlavní důvod toho, proč se v tomto pilíři nakumulovalo jenom, v uvozovkách, těch 80 tisíc lidí.
Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Připraví se pan poslanec Stanjura.
Já i v rámci faktické tentokrát jenom velmi krátce. Zaznělo tady od mě i od jiných poslanců, aby až se bude konečně připravovat nějaký rozumný konsenzuální návrh, nebo široký, aby to bylo konsenzem napříč všemi politickými stranami zúčastněnými ve Sněmovně. Mluvil o tom myslím i pan místopředseda Bělobrádek. Ale to je právě důvod, proč jsem přišel reagovat, že tam mě zaujalo právě jeho sdělení, že tady slyšel něco, že chystá Ministerstvo financí, nebo pan ministr Babiš, a že to slyšel až tady.
Děkuji.
Není to vůbec důležité. To fakt není důležité. Kdyby vládní koalice přišla s návrhem na povinný druhý pilíř, určitě bychom vedli vážnou debatu. To si musíme říct. To znamená, vybrané peníze i v těch letech, kdy byl nějaký přebytek, se mohly použít pouze k navýšení důchodů, k ničemu jinému se použít nemohly. A to tak bude pořád. Ale to na té nerovnováze příjmů a výdajů v penzijním systému nic neudělá. Já si myslím, že to je bezesporu pravda.
Já děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Pane ministře? Pan zpravodaj? Také ne. Nyní přistoupíme k projednávání bodu